Faktem je, že zdravotnictví se v současnosti kvůli ukrajinské krizi v žádném případě nehroutí. Existují UA POINTy, ukázalo se, že UA POINTy jsou velmi dobré řešení, fungující velmi dobře. My jsme udělali to, že jsme všem starostům odeslali informaci, kde je dostupný praktický lékař, kde je dostupný gynekolog, kde je dostupný dětský pediatr. A mohu teď říct, že například dneska na poradě jsem ráno řešil lepší srozumitelnost testů pro ukrajinské stomatology - já se domnívám, že u testů, které jsou prováděny tímto způsobem, není ta cesta úplně šťastná. To všechno děláme samozřejmě ve spolupráci i s kolegy z Ukrajiny. V provozu je ta linka od 8 do 19 hodin, je k dispozici v ukrajinštině, v ruštině a češtině, dostane tam každý základní zdravotnické informace pro ukrajinské uprchlíky, je tam asistence pro české lékaře, kteří potřebují pomoc, radu v komunikaci s ukrajinským pacientem - tedy pokud je nějaký zdravotník v České republice, který má pocit, že má nedostatek informací, tato linka je ta linka, která mu odpoví. Další zdravotnické informace jsou na webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz/ukrajina, tedy standardní webové stránky lomeno Ukrajina, kde ty informace aktualizujeme. Na většinu těch dotazů jsou tam odpovědi a jsou tam i návody, jak postupovat v situacích, které jsou řekněme méně běžné. Zde je možné posílat nabídky větší zdravotnické pomoci pro Ukrajinu a stejně tam posílat písemné dotazy, podobně jako na tu telefonní linku. Pak máme ještě zřízené stránky zdravotnici.ukrajina/mz.cr pro dotazy k zaměstnávání zdravotníků z řad ukrajinských uprchlíků. Těch zdravotníků není mnoho, ale tady jsme připraveni poskytnout právní, odbornou a jakoukoliv další pomoc v případě zaměstnávání Ukrajinců. Veřejné zdravotní pojištění Ukrajinců a zdravotní péče o ně: všichni ukrajinští uprchlíci, kteří mají vízum strpění, jsou státními pojištěnci, přes 318 000 osob, a mají nárok na stejnou péči jako čeští pojištěnci. Nemají před nimi žádnou přednost, neexistuje žádný příkaz, že by se měli upřednostňovat ukrajinští uprchlíci. Jsou na tom úplně stejně jako čeští státní pojištěnci s tím rozdílem, že se jedná o mladé pacienty. Já jsem dostal od profesora Duška prezentaci, kterou mně vytiskl.
Další k faktické poznámce pan Okamura Hayato, nicméně avizuji, že ve 12.30 budu... Zeptám se paní poslankyně Dostálové, která byla přerušena podle mě během faktické poznámky, jestli ji chce dokončit, nebo nechce? Čili další faktické poznámky tady byly ze strany pana poslance Jakoba. Pan poslanec Jakob byl v pořadí přihlášen k faktické poznámce.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Budu určitě krátký a všichni mi za to ke konci poděkujete. Ten obchvat je rozestavěný, jsou tam proinvestovány stovky milionů a v tuto chvíli ten obchvat nemá stavební povolení, správní soud ho zamítl. To je právě, jak mluvím o tom, že by se to mělo zkvalitnit. Novela má něco zlepšovat a reagovat na aktuální stav. Já si myslím, že tato novela na nic nereaguje, ba naopak odsouvá to, na co všichni čekali. Jednou z výrazných brzd rychlejšího stavebního rozvoje je podle zástupců velkých měst komplikované územní plánování. Největší komplikací projektu je jeho umístění do daného území. Vy potřebujete udělat projekt a společenskou dohodu, že projekt má nějakou výšku, nějaký objem a využití. to je nejkomplikovanější vždycky v daném území. Současný stav územního plánování označil Boháč za nejsložitější a nejméně pochopitelný nástroj v Evropě, který by zasloužil změnu. Dokonce ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš potřebu změn připustil, zároveň však upozornil, že v chystané novele stavebního zákona na ni nejspíš nepřijde řada. "Myslím, že v novele stavebního zákona - možná ne v této, ale v budoucí - bychom se měli rolí územních plánů zabývat," řekl tenkrát na summitu. Podle Boháče má vláda totiž šanci na jednu novelu během daného volebního období, více se nejspíš stihnout nedá. "Stát říká velkým městům, že územní plánování je potřebné, ale později. Dokud toto bude trvat, neposuneme se dál," shrnul tenkrát Boháč. Kritická byla i náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgárová: "My jsme tu debatu zahajovali před třemi lety a za tu dobu pořád slyšíme jen: Teď na to není čas, pojďme to řešit někdy v budoucnu. A za tři roky se nic nového nestalo," shrnula. Územnímu plánu nikdo nerozumí, a tak se ocitl na vedlejší koleji. Přitom lidé si neuvědomují, že to má na rozvoj města stejný dopad jako stavební povolení. Brno je příkladem, že je něco špatně. Proto bych chtěl z tohoto místa vyzvat, že v tuto chvíli není třeba dělat novelu, kterou předložila vládní pětikoalice, ale v případě potřeby je třeba se zabývat územními plány.
Děkuji, to byl pan poslanec Kukla, a nyní už vidím pana poslance Hrnčíře, tak ho poprosím, aby se ujal slova.
Tohle není žádná obstrukce, to je věc, která opravdu trápí celou řadu lidí v České republice. My tu nemáme žádná pravidla, a hlavně to vypadá, že ta válka hned tak neskončí. A já nechci žít v zemi, kde dochází k porušování svobody slova. Kdy to projednala? A kdo dal podnět těm poskytovatelům internetových služeb, že to mají vypnout? Kdo to podepsal? Takže Omezování svobody slova v České republice bez právního základu, bez zákonného základu. Nový bod a zařazený dnes jako první.
Prosím, máte slovo. Nyní je přihlášen pan poslanec Králíček. Prosím, máte slovo.
Možná kdyby něco vláda posílala do toho ÚPV, tak se scházet bude častěji.
Prosím, máte slovo. Nyní je přihlášen pan poslanec Patrik Nacher.
Pěkné ráno, dámy a pánové. Nebudu říkat, že jsem nechtěl mluvit, ale naopak zase řeknu, že jsem chtěl mluvit, a chci předřadit, respektive dokončit diskusi, protože ona je otevřena v prvním čtení. Zejména bych chtěl k tomu tentokrát jmenovitě vyzvat kluby TOP 09, STAN, KDU a Piráty, kteří v Praze vládnou a kteří trvale říkají, že to řeší. Oni to - a vy to, prosím pěkně, neřešíte. Tak to nechte projít do druhého čtení, řekněte, že na MMR vzniká nějaká lepší varianta. Pak se to přerušilo. Žádné vykecávání, řekneme si, co a jak, pošleme to do druhého čtení. A pak to probereme detailně ve výborech.
Děkuji, pane poslanče. Nyní se ptám, jestli má ještě někdo nějaký návrh na změnu v programu schůze? Vidím, že se hlásí s přednostním právem paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, já mám pocit, že byť nerada, zdržuji zrovna u pořadu schůze. Pokud potřebujeme definici slova chucpe, tak to je přesně to, co tady někteří kolegové a kolegyně předvádějí. Tento týden v úterý neprojednali jsme nic, protože jsme tady dvě a půl hodiny měli debatu jenom o pořadu schůze, další část byla přestávka na jednání klubu hnutí ANO. A kam jsme se posunuli ten den? Nikam. Včera jsme začínali den dvěma přestávkami, celkově dvě hodiny. Také nikam. Pokud tady někdo má pocit, že není co projednávat ve výborech, nechcete si sáhnout do svědomí, jestli to náhodou není tím, že tady právě nejsou ty normy projednávány dál? Opoziční okénko, věc, na kterou velmi často reagujete. My jsme v opozici zažívali něco jako opoziční okénko tak jednou za půl roku, za rok. Za toto volební období opoziční okénko - v každém týdnu jednacího týdne tři hodiny vymezeny. Velkorysost celkem velká. Myslím si, že to je opravdu vstřícnost. Není? Opravdu ne?
Dále budeme hlasovat ty ostatní body. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut, nebudeme tedy hlasovat o jeho pevném zařazení. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Vypořádali jsme se se všemi body navrhovanými na změnu v programu schůze, a než otevřeme první bod, přečtu omluvy. Nyní otvírám první bod a tím je Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Má, nakonec má. Tak prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velmi stručný úvod k materiálu, se kterým jste měli možnost se seznámit jak v prvním, tak ve druhém čtení.
Jinak vše, co jsem řekla, se vztahovalo čistě k tisku a k ničemu jinému, k žádným politickým názorům, protože sama ten tisk podporuji, myslím si, že je správný.
Já bych to chtěl tedy opravdu vysvětlit tady od matadorů, jak to tedy je. Poprosím opravdu, kolegové, my, co tady mluvíme na mikrofon, abyste tady na nás nepokřikovali. Tak kolegové, pojďme to trochu kultivovat.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Ondřej Lochman. Prosím, máte slovo.
Já o to žádám jako nováček. Prostě pojďme probrat ten bod, pojďme k dalšímu. A jestliže máme problémy s procesem, tak si je pojďme vyříkat v kuloárech.
To byla poslední faktická. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Do rozpravy se hlásí pan ministr Kupka. Prosím, máte slovo.
Na straně Ministerstva dopravy už ve stávající právní úpravě v případě mezinárodní osobní dopravy přísluší výkon státního dozoru a projednávání přestupků Ministerstvu dopravy.
Děkuji, pane ministře. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu tedy končím. A paní zpravodajka? Prosím tedy paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, máte slovo. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Návrh zákona jako celek - hospodářský výbor doporučuje.
Překvapivé. Končím projednávání tohoto bodu. Nyní bychom přistoupili k bodu číslo Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Ano, má. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Jenom velmi stručný úvod. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený návrh zákona je zaměřen téměř výlučně na implementaci předpisů Evropské unie do vnitrostátního právního řádu. Návrh zákona lze rozdělit do tří základních oblastí. Za prvé řízení bezpečnosti vybraných pozemních komunikací při jejich projektování, výstavbě a provozování. Hospodářským výborem byl k návrhu zákona přijat pozměňovací návrh týkající se rozšíření možnosti obecného užívání pozemních komunikací nadrozměrnými vozidly i pro případ vnitrostátní přepravy pracovních strojů využívaných pro opravu nebo údržbu pozemních komunikací. Jedná se o významnou věcnou úlevu pro ty, kteří se musejí postarat o opravy a rekonstrukce komunikací. Ministerstvo dopravy s tím pozměňovacím návrhem souhlasí. Jiné pozměňovací návrhy nebyly uplatněny. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu.
Nyní se zpravodajskou zprávou paní zpravodajka.
Dopředu předesílám, že všechny pozměňovací návrhy podpoříme. Já jsem o tom ještě diskutoval s odborníky z ČESMADu a tak dále. I když se jedná o implementační směrnici, tak se nejedná o věc banální, docela zásadním způsobem to změní silniční nákladní dopravu, a netvrdíme, že vše, co dnes podpoříme, je ideální. V každém případě ale nic jiného nám v dané chvíli ani nezbývá, takže já to nebudu protahovat.
Rozhlížím se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Prosím, pan kolega Adamec.
Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl poděkovat panu poslanci Havlíčkovi za jeho příspěvek ke třetímu čtení návrhu tohoto zákona. Opravdu nechápu, proč zpravodajka tady se chová jako v prvním a v druhém čtení.
A já jsem jenom chtěla - prosím vás, chceme o nich hlasovat jedním hlasováním, a vždycky je obvyklé, aby zpravodaj uvedl, o čem to je. A když jste se podívali, ty dva řádky k jednomu jedinému pozměňovacímu návrhu... Abychom nemuseli hlasovat o každém zvlášť, proto to bylo předneseno tímto způsobem, a domnívám se, že je to naopak pro urychlení.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se pan poslanec Blaha a poté pan poslanec Bureš. Prosím. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí s faktickou pan poslanec Blaha. Máte slovo.
Vážená paní kolegyně prostřednictvím paní místopředsedkyně, to je přece ten nejsprávnější postup, aby Sněmovna při debatě na plénu měla k dispozici stanovisko garančního výboru. Takže já si myslím, že každý z poslanců, který o tu problematiku měl zájem, naopak měl k tomu stanovisko naprosto kompletní a mohl si to nastudovat. Děkuji.
Děkuji, pane poslanče, a nyní s faktickou vystoupí pan poslanec Bureš a připraví se pan poslanec Nacher. Omlouvá se dnes pan poslanec Radek Vondráček od 10.30 z pracovních důvodů do konce dnešního jednání. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.
Já to trošku naředím, ale mám dotaz jenom.
Prosím, máte slovo.
Změnu programu tady navrhli tři. Ježíšmarjá, kdybychom obstruovali jako vy, tak jsme úplně někde jinde. A vidíte, vy když mluvíte, na vás nikdo nepokřikuje. My když tady mluvíme, tak na nás soustavně pokřikujete, a paní předsedající na to neřekne vůbec nic.
Nyní se hlásí ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec.
A jestli k tomu chcete mluvit a kolikrát budete chtít mluvit, je mi úplně jedno. A ještě bych měl tady připomínku k paní předsedající. Paní předsedající, nezlobte se na mě, ale faktická připomínka má být k věci, a to si myslím, že ta předchozí připomínka nebyla.
Pane poslanče, ráda bych vás upozornila, že pan poslanec Nacher vystupoval v reakci na vaše vystoupení. Hlásí se ještě někdo s faktickou poznámkou?
Stav nebezpečí upravuje krizový zákon, který ale zasluhuje zpřesnění výkladových pojmů, aby všechny činnosti zde uvedené měly právní ukotvení a na jejich výklad nešlo nahlížet z více úhlů pohledu. Krizový zákon upravuje stav nebezpečí jako jeden ze tří krizových stavů. Právní úpravu krizových stavů lze považovat za poněkud roztříštěnou, když nouzový stav a stav ohrožení státu je upraven v ústavním zákoně o bezpečnosti České republiky a právní úprava stavu nebezpečí je jako jediná obsažena v krizovém zákoně. Za připomenutí stojí teď zmínit situaci v rámci projednávání předchozího prodloužení nouzového stavu. Plán prodloužit stav nouze do konce května budil obavy zejména ústavních právníků, podle kterých žádost vlády nemusí být v souladu se zákonem. Tímto jsem chtěl upozornit na to, že tento legislativní krok vlády spočívající ve vyhlášení nouzového stavu opakovaně musí být řádně podložen věcnými argumenty tak, aby splňoval zákonnou oporu. Vzhledem k značnému počtu a významu těchto nedostatků je na první pohled zřejmé, že ústavní zákon o bezpečnosti má daleko k ideálnímu ústavnímu předpisu pro regulaci mimořádného vládnutí v České republice. Ústavní zákon o bezpečnosti totiž nikde přímo a jednoznačně nestanovil, v jaké právní formě se jednotlivé mimořádné stavy vyhlašují a jakou právní formu mají následné akty mimořádného vládnutí podnikané v jejich rámci. Ústavodárce se totiž ani slovem nezmínil o kompetenci obecného soudnictví a Ústavního soudu ve vztahu k mimořádným stavům a opatřením, což přineslo judikaturní rozpor a právní nejistotu. Nyní zmíním ty nejdůležitější nedostatky, které obsahuje ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Za druhé nestanovení právní formy vyhlášení mimořádných stavů a formy opatření vydaných za mimořádného stavu. Za třetí je to nevyjasnění otázky soudního přezkumu. Za čtvrté nevyjasnění vztahu ústavního zákona o bezpečnosti k Listině základních práv a svobod, zejména ve vztahu k omezování práv a svobod občanů. A za páté vztažení principu civilní kontroly pouze k zákonné úpravě. V hnutí SPD zastáváme také názor, že současná vláda nepředložila kvalitně zpracovanou vládní strategii ke zvládání migrační krize obsahující kroky vedoucí k vyřešení tohoto problému s tím, aby byly dopady na české občany co nejnižší. Požadujeme, aby se vláda zaručila, že se pro naše občany nezhorší kvalita zdravotní péče a její dostupnost. Delší dobu také vyzýváme vládu, aby konečně začala řešit rostoucí ceny všech důležitých komodit a ceny základních potravin. Zatím se jen projevuje bezradnost vlády vedoucí k pomoci našim občanům. Podoba pomoci nesmí ohrozit sociální smír v naší zemi, nesmí vyvolat sociální pnutí a nesmí ohrozit a omezit přístup českých občanů k veřejným službám typu zdravotnictví či školství a snížení poskytování již tak dlouho odkládaných zdravotních výkonů. Prodloužení doby nouzového stavu, tak jak to navrhuje současná vláda, hnutí SPD nepodpoří, neboť odmítáme jeho případné zneužití, a proto budeme hlasovat proti prodloužení doby nouzového stavu.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Následně vystoupí pan místopředseda Karel Havlíček s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nouzový stav je přiznání selhání vlády. Nebýt tehdy hejtmanů, kteří se k tomu postavili velmi zodpovědně, tak nastala skutečně kritická situace. Rok se s rokem sešel, máme zde další krizi a u vlády je tehdejší opozice, která změnila názor. Já tomu rozumím, je to o odpovědnosti, je to o tom, že se snaží, aby ta krize se zvládla pokud možno nejlépe, jak je možné, tak jako jsme se snažili my. Co mi u toho ale chybí.